To je opět antisystémový krok. A je jedno, jak málo to údajně státu přinese. Zásadní je, kolik to občanovi sebere a jaké mu stát dává poselství. Neprobendil jsi peníze a kupuješ nemovitost? Tak zaplať pokutu! To je otřesná politika této vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM v krystalickém podání. Sedřít z kůže ty slušné a pracující lidi na maximum. Vláda navrhuje také vyšší zdanění hazardu. A ani tomu netleskáme a hned vysvětlím proč. Na cizím neštěstí by stát neměl parazitovat a veškerý nebezpečný hazard, který způsobuje závislost, to je videoterminály a jejich obdoby na internetu, by měl zakázat! Takže ne že jsme proti vyššímu zdanění s tím, že podporujeme hazard, my to chceme zakázat! Já už jsem tady opakovaně dával návrhy na zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. To je návrh, který my navrhujeme. To se rozhodla zcela nelogicky změnit tím, že zvyšuje už tak vysoké zdanění tabáku a alkoholu. Doporučil bych paní ministryni navštívit venkovskou hospodu a případně tam, kde hospody vláda svým EET zlikvidovala, tak nějakou místní hasičárnu nebo jiné místo, kde se lidé scházejí. Zjistila by, že se znásobily počty lidí, kteří už nekouří cigarety, ale tabák. A že raketově přibývá lidí, kteří kouří pašované cigarety a pašovaný tabák. Nejčastěji z Ukrajiny. Pro plíce i pro státní kasu? Tady vidíte amatérismus vládních návrhů v praxi. To neznamená, že by ubylo černého trhu s alkoholem, ale naopak, že stále roste navzdory tomu, že domácí pálení mimo oficiální pálenice je nelegální. To je to nejmenší. Ale vysoké zdanění alkoholu je skutečně motiv i pro profesionální zločince, kteří pak ohrožují zdraví a životy lidí pančovaným nelegálním alkoholem.
Ten balíček tady byl označován mnoha adjektivy. Paní ministryně s panem ministrem zdravotnictví argumentovali - a první věta byla, že to je balíček proti závislostem. Že je to balíček, který má snížit spotřebu alkoholu, cigaret a snažit se odvrátit lidi od hazardních her. Už v tom samotném názvu ten zákon říká, že jeho cílem je naplnit veřejné rozpočty dalšími penězi navíc. Přičemž je to dominantní část tohoto zákona. Z tohoto opatření má směřovat do státního rozpočtu dominantní část navýšených prostředků. Je zřejmé, že ta rétorika byla pouze marketingovou vějičkou. Byla to snaha získat nějaké pozitivní body v médiích a u voličů, kteří si řeknou jo, tak to je ta spravedlivá vláda, která bojuje proti závislostem. Já si myslím, že vybrabčovat věci, jako jsou rezervní fondy a rezervy pojišťoven, není dobrá cesta pro Českou republiku. Ten balíček není boj se závislostí. Ten balíček je zdražovací balíček. Vůbec to nechápu, proč tato vláda jde tak proti zájmům normálních lidí a chce jim zdražovat život, a to ve chvíli, kdy inflace se v České republice pohybuje blízko horní hranice tolerančního pásma České národní banky. Samotný ten růst, který je nadprůměrný v současné době, tak samotná tato vysoká nebo vyšší inflace přináší paní ministryni dodatečné příjmy, protože z toho procentního DPH díky vyšším cenám zkrátka spotřebitelé zaplatí vyšší daně. Ale paní ministryně říká ne, ne, ne, já si myslím, že ten stát je hubený, že je efektivní, že je malý, že ho potřebujeme posílit, a přidává a nabaluje další a další daně. Já si myslím pravý opak. Že by spíše potřeboval nějakou redukční dietu. Že by potřeboval spíše ten tuk odsát. Že jsou to zbytné výdaje, některé dávky, které míří k těm lidem, kteří si je vůbec nezaslouží. Ale paní ministryně říká ne, ne, ne, my tomu otesánkovi přidáme ještě k těm tukovým zásobám nějaké to kilo navíc a pojďte se na to, milí občané, složit. My chceme ještě více přerozdělovat, nám nestačí ten ekonomický růst, který nám garantuje každoročně desítky miliard korun navíc. A to jsem ještě velmi rezervovaný. Když se podíváte na státní rozpočet, tak v příštím roce bude paní ministryně mít díky ekonomickému růstu o 113 miliard korun navíc na přerozdělování. No to je hrozná úspora, co?
Pane předsedo, máte slovo, vaše dvě minuty.
Já jsem rád, že jsem pana předsedu Faltýnka potěšil, já jsem to nemyslel nijak kriticky, jako fakt. To potvrzuje mé přísloví, které rád říkám. Jednou vlevo, vždycky vlevo. Ano, to je pravda. Ono to platí tři roky. Ano, my jsme zvyšovali spotřební daně a snižovali daně z příjmů.
Prosím vás, teď poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Když jsem začal před třiceti lety podnikat, tak jsem nemusel vůbec nic. Ale od roku 1992 to přišlo. Máš živnostenský list a to že podnikáš dva roky, vlastně nás vůbec nezajímá, že to děláš dobře a že zaměstnáváš lidi. Ty nejsi vyučen v oboru, takže nemůžeš v tom oboru podnikat. Sežeň si osobu zodpovědnou a ta ti může zaručit, že můžeš podnikat. A takhle to šlo dál a dál.
Musím upřímně přiznat, že pro opozici je dar, když někdo vystupuje jako pan vládní poslanec, pan poslanec Bláha. Proč jste si neprosadil hnutím ANO, aby takový zákon vůbec neprošel vládou? My jsme výrazným způsobem snížili počet vázaných živností ve prospěch volných. Vůbec nic. Už tam ten rozdíl bude dramaticky malý. Bude to skoro vyrovnané.
Prosím, vaše dvě minuty.
Pak nastoupil váš prezident Miloš Zeman, kterého jste tady tak aplaudovali. Ale to jsou léta 1998 až 2006 a zejména tedy 2002 až 2006, kdy došlo k dramatickému nárůstu byrokracie v této zemi. Kdy se poprvé vymyslely zákony o státní službě.
Pan poslanec Jiří Bláha, dále pan poslanec Vojtěch Munzar a dále předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nechám ještě kolegy, kteří přišli jenom na hlasování, odejít. Určitě ano, já to také nijak nezpochybňuji a říkám dopředu, že jsem benevolence sama. Ale protože, jak říkám, jsem benevolence sama, tak mi to nevadí a respektuji to a rád vystoupím, i když to paní ministryně neuslyší. Já bych také řekl rád svůj názor jednak na samotný balíček, ale i na pozměňující návrhy, které podávám. My tady - pane předsedající, můžu přece jenom poprosit, mluví se mi složitě, je tady hluk. Děkuji pěkně, už je to lepší. Chtěl bych se ohradit proto tomu, že bychom tu jako ODS dělali jakoukoliv obstrukci. Jestli dobře počítám, tak od dnešního rána mluvíme o daňovém balíčku cca dvě hodiny. A ve chvíli, kdy tu máme daňový balíček, na který paní ministryně velmi spěchá, tak už po několika hodinách a desítkách minut argumentace je opozice obviňována z obstrukcí. Důvod, proč tuto rétoriku používáte, je jasný. Myslím si, že to není dobrá zpráva o kvalitě práce paní ministryně financí a Ministerstva financí celého. Přišla by paní ministryně s tímto balíčkem včas, tak aby tu mohl být podroben standardní demokratické parlamentní diskusi. Vypořádali bychom se s nimi tady v normálním časovém horizontu a následně by paní ministryně věděla, s jakými dodatečnými daňovými příjmy může ve státním rozpočtu počítat, s jakými nemůže, a podle toho by připravila státní rozpočet. My jsme v situaci opačné. Já jsem ho označil díky schodku a díky jeho špatné struktuře za zmetek. Ale to, co se děje u daňového balíčku, to je zkrátka šlendrián. Ale my máme voliče jiné. My máme voliče, kteří si myslí, že daně už jsou na rekordní úrovni a že se dál zvyšovat nemají. Vzpomeňte si na rétoriku pana premiéra Babiše. Vzpomeňte si na rétoriku paní ministryně financí třeba při schvalování elektronické evidence tržeb. Když to EET schválíte, tak bude možné daně snižovat. Uběhlo pár měsíců, pár let, a máme EET a máme tady balíček, který se snaží daně zvýšit. Voliči to vidí, že zvyšujete daně, ti to vidí, že jste slibovali úplně pravý opak, teď se jim tady smějete do očí. Projednáváme legislativu, která daně zvyšuje. Vy se těm lidem smějete, že ze svých peněženek vydají více peněz.
Posílí se jen extremistické nálady ve společnosti. A moje prosba k vám, paní ministryně, i když nejste třeba spokojena s výsledkem či průběhem jednání Sněmovny, je, abyste s námi skutečně diskutovala a abyste podobné tweety, které napadají Poslaneckou sněmovnu, nedávala. Já jsem byl minule přerušen. A začít pouze tam, kde jsem skončil, pak by vám mé vystoupení nedávalo logiku. A jsou to právě aktivní lidé, kteří státní rozpočet na příjmové straně naplňují, bez nich by se celé státní finance zhroutily jako domeček z karet. Přesto jim stát hází klacky pod nohy a byrokracie v podnikání neustále roste a díky této vzrůstající byrokracii a administrativní zátěži rostou časové i finanční náklady pro podnikatele. Daňová administrativa je pak nejvyšším nositelem této byrokratické zátěže. Český systém daní je jedním z nejsložitějších v Evropské unii. Dokonce uvedla, že tato společnost ohodnotila pozitivně nízké zdanění příjmů a přehledné zdanění práce v České republice. Na tento tweet se dokonce odkazoval na sociálních sítích pan premiér. V rámci Evropské unie měly horší výsledky Itálie, Řecko a Chorvatsko. U sociálního pojištění je to třeba 75 hodin za rok, u daně z příjmů 53 hodin za rok. Protože registrace k DPH je výrazným skokem v administrativních povinnostech podnikatele. Musím zdůraznit, že se nebavíme o zisku, ale bavíme se o obratu. Rostou mu výdaje a kvůli tomu musí zvýšit cenu svých služeb, takže mu rostou i příjmy. Takže co vlastně pro podnikatele znamená taková registrace k DPH. Osoba povinná k registraci se tak automaticky stává plátcem v měsíčním zdaňovacím období, a to po dobu nejméně tří let. Teprve po uplynutí této doby může požádat o přechod na čtvrtletní zdaňovací období, pokud tedy jeho obrat nepřekročí 10 milionů korun. Bohužel povinnou registrací DPH musela zdražit své služby, a tím paradoxně přišla do budoucna o část svých zakázek, neboť se stala v tomto případě nekonkurenceschopnou. Registrace k DPH přináší i zvýšené náklady pro firmy.
U poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti jsou vyloučeny z daňových výdajů výdaje na povinné pojistné sociální a zdravotní. Ten je pak zatížen tou solidární přirážkou. Takových asi moc není.
Zvýšil se nám tady hluk.
Škoda, že už ho neprosazujete. Na to máte politickou podporu, na to máte i většinu v Poslanecké sněmovně, a přestože jsem to nestačil konzultovat s našimi senátory, jsem si jist, že na to by se našla většina i v horní komoře Parlamentu, to je v Senátu. - Je to taková složitá věta. Tak já to řeknu pozitivně: občanům by zůstalo o 55 mld. více. Ony jsou obě dvě pravdivé. Já myslím, že pro daňové poplatníky je to dobrá zpráva. O tom můžeme vést debatu, nemusíme se shodnout.
To kontrolní hlášení se dělá u plateb přesahujících 10 tisíc. Jsou to jednotky kusů.
Mě překvapuje - já jsem tady poměřoval režimy, když někdo není plátcem DPH a jak mu naroste administrativa. A kvůli těmto lidem jsem o tom mluvil, protože se bavíme - vy tady vyjmenováváte částky - ale bavíme se o obratu, nebavíme se o zisku. Ale pojďme se bavit skutečně věcně. Děkuji za tu poznámku, já na to mám jiný názor než vy. Já se domnívám, že skutečně ty nejmenší bychom nemuseli nutit, aby byli v režimu DPH, a měli bychom tuto hranici posunout.
Pane předsedo, máte slovo.
Nejdřív pan poslanec Bláha. Kdybychom chtěli pomoci drobným podnikatelům, tak tu částku zvedneme třeba na 50 tisíc bez daně. Neříkejte mi, že karuselové podvody se dělají u drobných podnikatelů s fakturami 10 tisíc včetně DPH. Tak se bavme o tom reálném dopadu na malé podnikatele.
Děkuji, pane předsedající. Tady všichni mluví o drobných podnikatelích, tak mi dovolte, abych jako drobný podnikatel k tomu řekl taky svoje. Fakt je, že kontrolní hlášení pro malé firmy skutečně představuje velkou zátěž. Fakt je, že se nám stalo, že kolegyně napsala něco do špatné kolonky a dostali jsme pokutu ve výši měsíčního obratu. A všechno to musíte udělat v nejmenším možném týmu, protože jako drobný podnikatel to děláte ve dvou, ve třech, ve čtyřech lidech.
Všichni tihle drobní podnikatelé to dělají: nakup si materiál, já ti to udělám, protože v ten okamžik by se do milionu nevešli. V normálním zaměstnání je dneska běžný plat 25 tisíc čistého, což je nějakých 50 tisíc hrubého. Takhle to funguje v tom byznysu do jednoho milionu.
Omlouvá se od 9.00 do 9.30 z důvodu návštěvy lékaře Markéta Adamová. Nyní pan poslanec Ferjenčík, připraví se kolega Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se nejprve stručně vyjádřím k té debatě o malém podnikání, která tu proběhla v rámci faktických poznámek. Tam bych rád poznamenal, že bych si přál, aby podnikatelé, kteří nemají žádné zaměstnance, nepotřebovali účetního. Takže ten argument pana Kohoutka já beru, že on to vnímá tak, že všichni mají účetního, takže je to nezatěžuje, ale já s tím nesouhlasím.
Finanční úřady totiž nevysvětlují, jen požadují, a tak poplatníci nevědí, k čemu požadované informace jsou a jak s nimi bude Finanční správa nakládat. Nerozumím Ministerstvu financí, pokud tedy chce, aby bylo co nejvíce podnikatelů registrováno v DPH, tak proč komplikuje život těm, kteří se chtějí stát dobrovolnými plátci DPH. To jen pro vaši informaci. Ministerstvo financí uvádí pro svůj nesouhlas dva důvody. Ve skutečnosti je reálná šance na vyjednávání jiné hranice, než má dnes Česká republika. Existuje několik precedentů. Náš návrh na 2 miliony se do toho bohatě vejde. Stejně tak jsme navrhli o půl roku posunout účinnost, aby mělo Ministerstvo financí dostatek času na zpracování a zaslání a vyjednání žádosti v evropských orgánech. Proto bychom se měli věcně bavit o tomto návrhu a měly by zde zaznít relevantní argumenty pro jeho odmítnutí ze strany Ministerstva financí. Já bych velmi rád skutečně slyšel relevantní argumenty, proč to vlastně Ministerstvo financí nechce. Říkám, je to konzervativní u té horní výše. Ty peníze z ekonomiky přece nikam nezmizí, naopak je podnikatelé použijí v soukromé spotřebě, v soukromých investicích na rozvoj svého podnikání. Pomůže to těm nejmenším podnikatelům a pomůže to celkově celé ekonomice. Máme společně možnost naplnit jednu z priorit vlády, kterou se vlastně zaštiťují všechny strany ve Sněmovně. Proto vás žádám o podporu tohoto návrhu.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Bláhy.
Tu musíte udělat každý den. Děkuji za pozornost.
Nyní pan kolega Kohoutek s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Dobré dopoledne, vážená paní ministryně, vážení kolegové, kolegyně. Teď nevidím pana Munzara, ano, je tu. To je moje kontrolní hlášení za čtvrtletí.
Opusťme ta velká čísla a soustřeďme se na ty zlomky. Znáte někoho, komu by dělalo velký problém vydat o jedno procento méně? Možná několik takových najdeme, ale určitě to není případ státu a státního rozpočtu. Takže debata o tom, že se nemůže hlasovat o zvýšení rodičovské, protože nejsou zvýšeny jiné daně, je nepoctivá. To se fakt nedá napsat, takový návrh rozpočtu! Tak nám přijde zbytečné to zdržovat, ale myslím, že jsme našli řešení, že nejpozději příští pátek by to mohlo být schváleno. Myslím si, že u některých daní či odvodů jste příliš optimističtí, a to je těch 20 letních miliard. Přerozdělování, omlouvám se za přeřeknutí. Řeknu ještě jednou pro jistotu, že to v programovém prohlášení měla vláda Bohuslava Sobotky, první vláda Andreje Babiše i druhá vláda Andreje Babiše. Nebo platí výrok paní ministryně, že na to není politická podpora. Pak moje logická otázka je, paní ministryně - kdo nedává politickou podporu zrušení superhrubé mzdy? Jak jsem říkal před chvílí, není to ideální stav, ale lepší než nic. A my bychom takový návrh podpořili. Takže je to více než 14 měsíců, kdy my pomáháme vládě a navrhujeme splnit jeden z bodů programového prohlášení vlády. Ta je opravdu účinná a máme se co učit. Neplánujeme projednávat tento tisk ve třetím čtení 14 měsíců. Občas ji využívá vládní většina, častěji menšina. Ale vše je v rámci zákona a vše je v rámci zvyklostí a my, kteří jsme zažili obě strany vládnutí, to znamená, když jste součástí koalice, nebo součástí opozice, víte, že ty nástroje mají být pokud možno vyvážené, protože jednostranné zvýhodnění většiny nebo menšiny nedělá dobře.
Pan Stanjura, ten si to pamatuje, protože ten v té vládě byl -